Jestli někdo obstruuje, tak vládní poslanci.
Takže já vezmu ten odstavec znovu. Ostatní pozměňovací návrhy týkající se zprostředkovatelů v taxislužbě či zavedení dalšího druhu taxislužby, přepravy na základě předchozí elektronické objednávky prostřednictvím digitálních platforem, nejsou doporučovány Ministerstvem dopravy ani hospodářským výborem. Na závěr bych rád uvedl, že návrh novely ve znění předloženém vládou výslovně neřeší příchod moderních technologií, nicméně již dnes je možné v taxislužbě podnikat s využitím moderních technologií, a to v souladu se zákonem. Ministerstvo dopravy se do budoucna novým pojetím taxislužby aktivně zabývá a možné koncepční změny jsou projednány na jednáních pracovní skupiny, kterých se účastní zástupci příslušných úřadů i odborné veřejnosti. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Tak, pan zpravodaj se dostavil, můžeme pokračovat v projednávání tohoto bodu.
Nyní k usnesení hospodářského výboru. Takže to je zatím vše ke zprávě zpravodaje.
Já vám děkuji.
Děkuji. Jsem velmi vstřícný k diskusi na hospodářském výboru příští úterý 4. června, což je i legislativně zcela v pořádku, s čím Ministerstvo dopravy má a s čím nemá problém. Budou sem přicházet jak v bankovním sektoru, tak v dopravě, to už tady je v bankovním sektoru, v ubytování už to běží, prostě tyto sdílené služby. Takže tímto jsou motivovány ty dva moje návrhy. Vy jste zřejmě dostali od AAA nějaké vyrozumění nebo stanovisko k těm pozměňujícím návrhům. Bude to zcela na rozpravě a pak hospodářský výbor k tomu zaujme nějaké stanovisko.
Já vám také děkuji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám taktéž pozměňovací návrh a ráda bych jej drobně odůvodnila. Předkládám návrh, který si klade za cíl posunout trh dopravních služeb do 21. století. V době, kdy je drtivá většina automobilů vybavena GPS technikou, nepovažuji za odůvodnitelné, aby byla zájemcům o vykonávání povolání řidiče taxislužby při vstupu na trh kladena bariéra v podobě prokázání znalostí místopisu. Domnívám se, že v současné době je trh dopravních služeb až příliš regulovaný. Pravidla, která zákon po řidičích taxi vyžaduje, vznikala v době, kdy nikdo netušil, jakou rychlostí se technologický pokrok posune vpřed. Nyní to ale již víme a máme příležitost k tomu některá z těch dnes již nesmyslných pravidel ze zákona vypustit. Místo rozvolňování pravidel nám Ministerstvo dopravy předkládá zpátečnický návrh, který trh dopravních služeb ještě více svazuje. To je vizitka této vlády. Regulovat, vytvářet nové a nové překážky, které ztěžují budoucím podnikatelům vstup na trh. V rozporu se svobodou podnikání se jeví býti také nová pravomoc obcí mluvit řidičům taxislužby například do toho, jakou mají mít jejich auta barvu karosérie. Domnívám se, že tato nová regulace může určité subjekty připravit o možnost zúčastnit se soutěže na trhu. Prosím vás o podporu mého pozměňovacího návrhu, který zmírňuje překážky při vstupu na trh osobní přepravy a zároveň ochraňuje tento trh před novými nesmyslnými pravidly. Prosím vás o podporu návrhu, který nemá za cíl posouvat se zpět do minulého století, ale naopak se konečně odrazit a posunout se do 21. století. V podrobné rozpravě bych se ráda přihlásila k pozměňovacímu návrhu, takže se tímto do ní hlásím, a ten má číslo 6634, takže jej najdete ve svých systémech.
Jak jsem již říkal na začátku, teď problémy vlastně nemáme. V České republice se dokonce ani trestná činnost nepáchá se zbraněmi, ani legálně drženými, ani nelegálně drženými. Jsou to ojedinělé případy v podstatě v řádech promile z počtu všech trestných činů. Ale budoucnost takto zářná a růžová být nemusí, a proto by bylo dobré se na ni připravit. Ten zákon, který bychom měli dnes schválit, vytváří rámec. Je to pouze rámec, který ani nevyzývá občany, aby se ozbrojovali, ani nijak nezjednodušuje přístup ke zbraním, nebo dokonce k jejich použití. Nic takového v tom zákoně není. Ten zákon rozhodně také není na úrovni amerického dodatku ústavy. Ten je ze zcela jiných účelů a je neomezitelný, kdežto v tomto zákoně přímo říkáme, kdy zákonem to právo vlastnit zbraně můžeme omezit. Není přípustný vznik žádných milicí, ani v tom smyslu ozbrojených skupin politických stran, to samozřejmě už vůbec ne v této době a na tomto místě, ale ani ve smyslu nějakých domobran a podobných věcí, které by nebyly pod kontrolou státu. To tento zákon výslovně zakazuje, nedovoluje. Vy jistě víte, že Ministerstvo obrany již pracuje na systému, který je zatím pracovně nazýván branné spolky. Tedy aby se občané mohli zapojovat do obrany této země tak, jak již nyní mohou v rámci aktivních záloh, ale ta možnost bude rozšířena a intenzivnější. A podobně v té oblasti bezpečnosti, kdy i Ministerstvo vnitra připravuje systém možností pro občany, jak se zapojit do zajišťování bezpečnosti. A přiznejme si, že zvýšit bezpečnost této země můžeme každý, nejenom ten, kdo má zbraň, ale každý. Už třeba jenom tím, že budeme znát, jak se chovat v mimořádných událostech - při povodních, při požárech, ale třeba i při teroristickém útoku. Každý člověk musí přemýšlet nad svým životem a nad tím, zda to, co dělá, tam, kde chodí, s kým se stýká, je nebo není bezpečné. Každý by měl mít právo a možnost se bránit sám, a samozřejmě že mu přijede na pomoc policie, to nikdo nezpochybňuje. Takže já bych byl velmi rád a vděčný, kdyby dnes Poslanecká sněmovna ve třetím čtení návrh této novely zákona o bezpečnosti České republiky přijala. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji a otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Černochová.
Krásné dopoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Ušli jsme obrovský kus cesty a jsem velmi ráda, že se novela ústavního zákona o bezpečnosti České republiky dnes projednává ve svém třetím čtení a bude možné důstojně završit legislativní proces v Poslanecké sněmovně Parlamentu, na který legální držitelé zbraní s napětím čekají. Podle jednání výborů Poslanecké sněmovny je většina parlamentních stran napříč politickým spektrem pro přijetí této novely ústavního zákona. Při představení této novely veřejnosti propukla poměrně veliká hysterie ze strany některých médií, která, ačkoliv samotné problematice bohužel mnohdy nerozuměla, ráda se vyjadřovala v duchu, že bude možné zastřelit teroristu, budou se rozdávat zbraně, vzniká český dodatek Ústavy jako v USA, že stát rezignoval na ochranu vlastních občanů, český Divoký západ, že tady vzniká prostor pro domobrany a lidové milice a lidé že si budou moci vzít výkon spravedlnosti do vlastních rukou, a tak dále a tak dále a tak dále. Tohle je jenom začátek. Jak jsem již řekla při projednávání návrhu v prvním čtení, předložená novela ústavního zákona o bezpečnosti České republiky je symbolem a deklarací důvěry státu v legální držitele zbraní a respektování jejich práva při splnění zákonných podmínek zbraň získat, zbraň vlastnit, zbraň nosit pro ochranu svou i svého okolí. Zároveň se jedná o pomyslný opěrný bod, ze kterého můžeme vycházet při dalších úpravách zákona o zbraních, které mohou zmírnit negativní dopady směrnice Evropské unie. Jedním z nich je pilíř, kam spadá vnitřní bezpečnost států. Přesto lze vnitřní bezpečnost považovat za výsostné pole každé země a je jenom na nás, jakým způsobem si naši bezpečnost a obranu vybudujeme a jak chceme chránit naše občany. Pokud se bude chtít legálně ozbrojený občan stát v budoucnu aktivní součástí bezpečnosti země, měl by mít k tomu možnost a v takovém případě je dle mého názoru částečně vyňat z dopadů směrnice. Už o tom hovořil pan předseda bezpečnostního výboru Váňa. Nutno podotknout, že směrnice v tomto znění, která byla nakonec přijata, vůbec neměla vzniknout. Následná aktivita nám byla v konečném důsledku už pak bohužel na nic. Dovolím si zmínit alespoň jednu z mnoha věcí, které, mám pocit, že jsou zároveň nevědomky, ale možná účelově upozaďovány.
Prosím, pane poslanče.
Dámy a pánové, dovolte jenom velice stručně. Byl jsem požádán legislativou jak sněmovní, tak Ministerstva dopravy, abych se přihlásil k legislativně technickým úpravám. Jsou dvě, podrobně je přečtu v podrobné rozpravě, do které se tím hlásím. A jenom pro informaci, první legislativně technická úprava se týká chyby v textu a druhá legislativně technická úprava se týká opravy data účinnosti. Děkuji.
Já bych chtěl pouze navázat na pana kolegu Laudáta. A v čem?
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, tady se několikrát zopakoval termín sdílená ekonomika. Toto potom je možné nazývat nějakou formou sdílené ekonomiky. Ten první moment je skutečně postavit se těm výzvám, které sdílená ekonomika přináší, protože my dnes tady řešíme, a poměrně řeknu zbytečně, řešíme to tady bohužel poslaneckými návrhy, protože tady Ministerstvo dopravy tento segment, jak už bývá jeho zvykem, použiji slovo proignorovalo a nechalo ten střed vlastně protéct až do Poslanecké sněmovny. Ty důvody jsou logické. Ty důvody jsou samozřejmě nějaké negativní zkušenosti, které má kdekdo s taxislužbami, takže je tam vždycky vlna taková, že musíme to všechno zpřísnit, takže všechno zpřísníme, všude utáhneme šrouby, dáme tam nesmyslné regulace, no a až pak zjistíme, že na druhé straně prostě vyteče služba, která se tváří, že není taxislužbou, a nabízí úplně jiné služby, které se schovávají právě pod tím názvem sdílená ekonomika. To znamená méně regulací na jedné straně a na druhé straně umět se postavit onomu fenoménu, který se nazývá sdílená ekonomika. Protože to zdaleka se netýká jenom automobilů, už tady bylo zmiňováno, že se jedná o ubytování, že se může jednat o celou řadu dalších činností. Takto navržené znění zákona je tedy příliš široké a mohlo by zakládat prostor k šikaně.
V tento moment nevidím... vidím přihlášku. Prosím pane poslanče, máte slovo.
Proběhlo několik jednání zástupců Vojenského zpravodajství s ICT Unií a byly prodiskutovány postoje obou stran. Dále chci ještě uvést k tomu, co se také objevovalo jako výhrada - odpovědnost za případné škody způsobené zákazníkům operátorů. Já bych rád řekl, že v rámci diskusí k odpovědnosti za škody nebylo nikdy deklarováno, že by se stát bránil náhradě škody způsobené technickými prostředky kybernetické obrany. Návrh na náhradu škody byl i součástí prvního návrhu novely. Nicméně v rámci připomínek Legislativní rady vlády byl vyřazen z důvodu nadbytečnosti, neboť tato, a to je významné, odpovědnost státu je již zakotvena v jiných zákonných předpisech a není potřeba ji opětovně uvádět. Na druhou stranu ale nelze akceptovat požadavek ICT Unie na obecnou odpovědnost státu v případě škod, která tato zařízení nezpůsobila. Pokud by tedy snad vznikla škoda operátorovi jednáním Vojenského zpravodajství, byla by řešena podle obecných předpisů řešících odpovědnost za škodu. Dále je tu téma skladování dat. My jednoznačně souhlasíme jako ministerstvo s tím, že získaná data v rámci kybernetické obrany je nutné adekvátně chránit. A ani žádný z pozměňovacích návrhů na tuto problematiku necílí. Návrh hovoří obecně o metadatech a je možné, že některá ta metadata budou v rámci činnosti technického prostředku kybernetické obrany někde po určitou dobu automatizovaně uložena a zpracována. Ale asi neexistuje, domnívám se, legislativní řešení, které by v této oblasti mělo nějaký opravdový pozitivní význam a nějak přispělo k ochraně soukromí občanů, kromě obecných proklamací bez skutečného efektu. Lze to ostatně ukázat na konkrétních příkladech. Jak zákony upravující činnost bezpečnostních složek státu, tak zákon o elektronických komunikacích, tak i zákon o ochraně osobních údajů ukládají zpracovatelům jejich data chránit před zneužitím, ale nikdy neříkají, jaká přesně data a jak konkrétně je chránit. Takže tato ustanovení nemají žádný konkrétní efekt. Počítá se proto s tím, že oblast zpracování dat bude součástí materiálu, kterým bude vláda určovat pravidla použití konkrétních technických prostředků, a bude tedy reálně možné jednak už na počátku řešit funkčnost a legitimnost jejich zpracování a současně všemi kontrolními mechanismy kontrolovat jejich dodržování. Dále se tady některá z těch poznámek týkala rozpočtu. Ale i v tom se i pro příští rozpočtový rok i pro ty dva výhledy, které ještě musíme připravit, tak se s tím navýšením počítá. A dále, opakující se zmínka o případných škodách. Já bych rád zdůraznil, že my souhlasíme s požadavkem ICT Unie, že v případě škody způsobené technickým prostředkem kybernetické obrany je stát povinen uhradit vzniklé škody. To by snad aspoň ve vší stručnosti bylo k těm tématům, která si pamatuji jako kontroverzní nebo vzbuzující nějaké dotazy. Výlučným monitoringem a analýzou není možné plnohodnotně vykonávat kybernetickou obranu ČR, čili sběr dat nestačí. Pasivní prvky by tak plnily pouze jednu potřebnou část pro zajištění kybernetické obrany. A obavy z technických problémů spojených se zapojením těchto prostředků do sítí jednotlivých operátorů chápeme, nicméně procesu nasazení technických prostředků bude předcházet - a to bych rád zdůraznil - jednací a testovací proces s každým z operátorů zvlášť, tak aby byly eliminovány případné nestandardní situace při provozu sítí. Jednotliví provozovatelé sítí totiž mají zkušenosti s implementací aktivních prvků, takže ve spolupráci s Vojenským zpravodajstvím jistě dokážou navrhnout takový způsob použití, který minimalizuje případné výpadky v provozu sítí. Tolik snad, abych nehovořil příliš dlouho a nevyčerpal vaši trpělivost, aspoň k tomu nejpodstatnějšímu, co jsem zaznamenal v minulé debatě. Pokud jsem něco opomenul, tak mi to zřejmě bude připomenuto. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu ministrovi obrany Martinu Stropnickému. A než budeme pokračovat, ještě přečtu došlou omluvu.
Děkuji za slovo. Je to explicitně řečeno, explicitněji než v tom navrhovaném znění, jak nám bylo doručeno.
Pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, pane poslanče. To byl poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo takový není. Ptám se na závěrečná slova. Budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů. Budeme hlasovat o návrhu o zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů tak, jak jej navrhl pan předseda Sklenák. Mohu vás odhlašovat, kdykoli chcete, ale nikoli v průběhu hlasování. Z pověření vlády i tento předložený návrh uvede paní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Děkuji za slovo. Tak, to bude trochu lepší, děkuji. Jedná se zde především o jednoznačné oddělení a pojmové odlišení volného a chráněného trhu práce. Chceme vlastně zamezit zneužívání zaměstnávání zdravotně postižených. Zase aby se zabránilo zneužívání, aby se zabránilo tomu, že stát podporuje firmu, která jenom vlastně skrz sebe nechá protéct výrobky, na kterých ve skutečnosti zdravotně postižení vůbec nebo téměř vůbec nepracovali. To se jedná o tu takzvanou přefakturaci.
Takže to usnesení je napsáno v podstatě na Radku Maxovou a předkládám ho já. Ale musím ho přečíst tak, jak bylo usnesení odhlasováno. Tedy není to nějaké zmatení pojmů, nepletu si ani sexuální orientaci.
Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je paní poslankyně Jitka Chalánková.
Boj proti regulaci zbraní není o tom, aby byla možnost držet zbraň rozvolněna a aby se množství legálně držených zbraní zvýšilo. Cílem je zachovat současný stav netrestat ty, kteří splnili zákonné podmínky a jednají i nadále v souladu se zákonem, zbraně nezneužívají a prostě dodržují pravidla hry. Vidíme to u EET, vidíme to u kontrolního hlášení a u mnoha dalších takových zásahů do naší nesvobody. Thomas Jefferson řekl: "Zákony, které zakazují nošení zbraní, jsou takové povahy, že odzbrojí pouze ty, kteří nejsou odhodláni ani nakloněni páchání zločinů."
Já vám děkuji, paní poslankyně.
Děkuji za slovo. A v souvislosti s touto novelou ústavního zákona koluje ve veřejnosti opravdu velká řada nesmyslů, a to takových, že si až říkám, že to nemůže být neznalostí jejich autorů, ale že to musí být snad záměrem. Snad ještě nějaký máme. Aby bylo jasno, jde o právo občanů závisející na jejich dobrovolném rozhodnutí, tedy žádné vyzývání k hromadnému ozbrojování, nebo povinnost si pořídit zbraň, nebo snad dokonce, že se zbraně budou někde rozdávat. Takže skutečně žádný Divoký západ. Jak dlouhodobě říkám, a už to tady taky zaznělo, policie nemůže být vždy a všude, a už vůbec ne hned. To je prostě fakt a není to absolutně žádná výtka směrem k policii. Za současné situace, kdy mohou v případě útoku hrát roli i vteřiny, bude bezpečnost vždy částečně záviset i na každém z nás. Ukázkový případ je nedávno z Izraele. Tam se rozhodl útočník najet nákladním automobilem do lidí na autobusové zastávce. Zasáhl ozbrojený člověk v civilu, a to naprosto ukázkově. Když se útočník začal otáčet, aby do lidí najel znovu, tak ho eliminoval svou zbraní. Zabránil tak nepochybně dalším obětem na životech. Srovnejme to s obdobnými útoky v jiných státech, a jaké byly jejich následky. Ano, Izrael je v jiné situaci a prakticky každý tam má za sebou službu u ozbrojených složek. Ale je třeba si uvědomit, že mezi držiteli zbrojních průkazů v České republice je velká část příslušníků bezpečnostních složek, kteří si pořídili svoji soukromou zbraň. Tedy jde o lidi vycvičené, žádné amatérské pistolníky. Druhá věc je už zmíněný aktuální návrh směrnice Evropské komise. Jakýkoliv krok, který může zkomplikovat snahu o odzbrojení občanů, je tak více než vítaný. Já si skutečně nedovedu představit, jak by se to v praxi mělo řešit. Podle posledních odhadů Ministerstva vnitra by měla směrnice v České republice dopad na více než 400 tisíc zbraní. Bojovat proti terorismu tím, že sebereme zbraně slušným, zákonů dbalým lidem, je s odpuštěním naprostá blbost. Nejen že to nepomůže, ale dokonce ještě uškodí. Zbraně pak totiž budou mít jenom zločinci, kteří už tak nějak z principu na nějaké zákony a směrnice z vysoka kašlou. A tímto směrem je potřeba se zaměřit, i když věřím tomu, že Česká republika s tím nemá tak zásadní problém jako některé jiné státy. Ano, pokud ozbrojíme legální držitele, tak mimo zločinců budou mít zbraně ještě státní ozbrojené složky, na které se tady řada lidí odvolává a spoléhá se na ně. Já těm našim důvěřuji, řadu lidí, kteří v nich pracují, znám a vážím si jich. Ale upřímně, příliš nevěřím Evropské unii. Tady je dobré si připomenout, že největší snahy sebrat zbraně veřejnosti měli v historii ti největší diktátoři: Hitler, Stalin, Lenin. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsme volení představitelé suverénního státu a nezodpovídáme se nikomu jinému než našim vlastním občanům. Jak už tady taky zaznělo, v této republice je více než 300 tisíc držitelů zbrojních průkazů. Věřte mi, že kdyby tito lidé představovali problém, tak už to dávno víme.
Děkuji.
Nebo už je vytvořena. Protože vy se dostanete u firmy Uber i k řidiči, který nerozumí, a je to velký problém. To znamená, ty podmínky musejí být nastaveny pro všechny doopravdy úplně stejně. A bez toho doopravdy nenajdeme tu správnou cestu. Já jsem na toto téma připravil také pozměňovací návrhy, které jsem dal přes hospodářský výbor, a myslím si, že ty řeší právě tuto problematiku, a byl bych rád, kdybyste je potom podpořili.
Také děkuji. Nyní pan poslanec Laudát, připraví se pan poslanec Zemek.
Já jenom k tomu, co tady probíhá ta diskuse. Prostě to podstatné je, aby se všichni, co se týká regulace, sešli na jedné úrovni. O nic jiného nejde.
Děkuji. Nyní pan poslanec Václav Zemek, připraví se pan poslanec Michal Kučera.
Děkuji za slovo. Já si myslím, že ta cesta je spíš, jak ta pravidla nějakým způsobem uzpůsobit, aby i tyto společnosti dodržovaly nějaké mantinely, ale ty mantinely musíme trošku rozšířit. S tím naprosto souhlasím. Takže i toto je k debatě. Tak se řiďme trochu podle toho, podle rozumu.
Samozřejmě jedna věc je, že to je nějakým způsobem takový ten úkrok ze systému, ale hlavně je to reakce na přílišnou míru regulace v tom daném odvětví. V každém oboru jste zpřísnili kontroly.
Ano, z lékařského hlediska je ta diagnóza jasná a opravdu v mnoha případech ta sedmidenní hospitalizace je zbytečná, takže asi předmětem další diskuse bude délka hospitalizace. Další diskuse byla kolem rozšíření okruhu ošetřujících osob, kdy podle nového návrhu může pečovat širší okruh příbuzných. Zaznívaly zde názory ohledně zneužití. To je zatím vše.
Eviduji dvě přihlášky do obecné rozpravy.